Prosím, vidíte zde nějaký dotační byznys? Musíte to říct obcím, musíte to říct krajům, musíte to říct všem těm, kteří si chtěli třeba postavit školu nebo školku. Ano, ušetří se. A jsme u konce. A já vám garantuji, není kde je stáhnout v tuto chvíli. Podstatné je to, že ani zde to nemáte, a už vůbec ne abychom to nazývali dotačním byznysem - pokud se nedomníváme, že ústavy Akademie věd, které dělají základní výzkum, jsou nějakým byznysem.
Takže název Dotační byznys, děkuji. Nyní tedy vystoupí s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura, následovat bude pan poslanec Stržínek, který je dalším přihlášeným k pořadu schůze.
V dubnu už pak dosáhl objemu 200 miliard korun, ten deficit. Strukturu a parametry státního rozpočtu hnutí SPD dlouhodobě kritizuje a jeho výrazné nedostatky konstatuje mimo jiné ve svých výročních zprávách i Nejvyšší kontrolní úřad. Samozřejmě ten balíček není ani konsolidační, ani ozdravný a důchodová reforma není žádnou reformou. Podle vlády má výrazné zvýšení daní občanům příští rok přinést do rozpočtu 31 miliard korun a další rok 70 miliard korun. To jsou peníze, které vláda vytáhne z kapes všem českým občanům a firmám. Hnutí SPD je přesvědčeno, že řešením jsou úspory na straně státu, a vláda musí začít v první řadě u sebe, a nikoliv řešit schodek státního rozpočtu snižováním valorizací důchodů a plošným zvyšováním daní. Je potřeba snížit výdaje jednotlivých ministerstev v průměru o 10 %, a nikoliv zavádět obsáhlou daňovou reformu, která bude mít nepříznivý dopad na všechny občany České republiky. Vláda neřeší příčiny, ale hasí pouze důsledky své vlastní nezodpovědné činnosti.
A tehdy jsme říkali: Pokud neuděláte nic s cenami energií, udělejte prosím aspoň něco s cenami pohonných hmot, a ukazovali jsme, kolik kde stojí. Ale primárně jsme chtěli ty energie. Když ne energie, aspoň pohonné hmoty. My jsme neukazovali: Jděte maďarskou cestou. Ale v zásadě to je nepodstatné, vy jste odpovědní, vy jste chtěli vládnout, vy jste do toho šli s tím, že budete něco dělat, vy od nás můžete vzít radu, nemusíte vzít radu - jak říká pan ministr Síkela: My vaše rady nepotřebujeme. A jak to dopadlo, velmi dobře víte. Ano, tehdy jste představili balíček, abyste něco udělali. To si řekněme rovnou, to nebylo nic jiného než pomsta našemu panu předsedovi, jenom proto, abyste ukázali, že uděláte nějakou aktivitu. Říkali jsme vám, že to je k ničemu a že to je k ničemu proto, protože podle evropského nařízení se ta biopaliva tak jako tak musí přimíchávat. Říkali vám to ti, kterých se to bude týkat. Smáli jsme se tomu, výsledek byl ten, že tento akt pro cenu neznamenal lautr vůbec nic, ani čučka z toho nebyla. Druhou věc, kterou jste udělali, byla ta spotřební daň, a tady objektivně říkám, tady to trochu pomohlo. Ano, toto mělo drobný vliv na cenu pohonných hmot. Ale co se odehrávalo v těch rafinerkách? Protože využívaly výhodných cen ruské ropy. A jsme zpátky u cen pohonných hmot.
Nikoho dalšího už do obecné rozpravy nevidím. Ještě jednou se rozhlédnu - ano, tak pan ministr. Prosím. Prosím, pane ministře. Děkuji. Návrh na vrácení ani na zamítnutí nezazněl, tak se budeme zabývat.... Vydržte, ano, pan ministr chce závěrečné slovo, tak prosím.
Zopakuji, co jsem říkal, a to je slabé místo vaší argumentace. Ceny jsou mnohem nižší, než kdokoli z nás mohl počítat včetně dopravců, a proto jsme na to zareagovali. Kde byla vaše vystoupení, proč je to tak narychlo, proč je to pár dnů před zavedením? Tak buďte spravedliví, buď je to obecný přístup, anebo to neplatí. Já bych prosil, abyste na mě nekřičeli.
Nyní s faktickou vystoupí Jana Pastuchová a poté pan poslanec Králíček.
Dobře. Nikdo z Pirátů z vašich dalších tří tu nesedí. Budete se tím také zabývat? Prosím, odpovězte nám. Na všechno tu reagujete, koukáte tamhle na občany do té kamery. Já jsem se to ještě nenaučila, protože mluvím spíš raději ke svým kolegům. Ale pojďte nám odpovědět na tohle. Dáte to místo, které patří, když si dneska odvoláte pana Köppla, hnutí ANO, kterému náleží, nebo to máte pro někoho jiného? A prosím, budete se zabývat tím, že předseda je členem ODS?
Nyní pan poslanec Králíček s faktickou poznámkou, poté vystoupí paní poslankyně Peštová.
Vždyť přece vy tu vykládáte zákony. Tak pokud vy víte o tom, že je tam něco špatně, tak byste aktivně na to měli upozornit. Tak já doplním tedy svoji kolegyni a poprosím vás o tu odpověď. A čí bude to místo po případném odvolání pana Köppla?
Další přihlášenou je paní poslankyně Peštová. Připraví se pan poslanec Kasal.
Děkuji.
Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já se přesto zeptám. A jen abyste věděli, co následovalo. Došlo k podání - to říkám i panu ministrovi, ten tady není - došlo k podání na Lékařskou komoru, že jsem přesáhl svoji pravomoc. Nicméně velmi zajímavé bylo to, že ti uvědomělí občané byli asistent pana poslance Jiránka za Pirátskou stranu a pana poslance Pikala za Pirátskou stranu. Tak se ptám, jestli stejné věci jsou tady zaváděny i v této situaci?
Nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Oulehlová a poté pan poslanec Králíček.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan Köppl řekl, že by lidé měli volit pana Babiše, protože pomáhá lidem. Ale pan Köppl řekl pravdu. Nikdo z nás nedáváme naše platy na pomoc samoživitelkám. Nadace Agrofert pomáhá hospicům, pomáhá lidem, kteří jsou v krizi, pomáhá rodičům, kteří mají nemocné děti, a díky tomu, jak to vede tato vláda, nemají ani na benzin. Pan Köppl nelhal, pan Köppl řekl pravdu, a nevím, co tedy paní Richterové vadí.
S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Králíček. Prosím, máte slovo.
Já tomu vlastně, jak jsem říkal, já tomu vlastně rozumím. Já tam vidím jediný účel, protože my se tu neshodneme, neshodneme se tu s paní místopředsedkyní Richterovou, neshodneme se tu s panem předsedou Michálkem, neshodneme se tu s panem vicepremiérem Bartošem. Prostě je to jiný pohled na věc. Je to jiný pohled a jiné vykládání toho zákona.
A to je všechno? Nebo ještě někdo?
Je to tedy v nějakém přímém rozporu s tím, jak probíhaly dohody - a to jistě potvrdí i vaše paní předsedkyně - k tomu, jak bude probíhat dnešní jednání pléna Poslanecké sněmovny. Já vůbec nerozporuji možnost návrhu kohokoliv z poslanců k čemukoliv, nicméně chci upozornit, že podle jednacího řádu -
Celý tento návrh na odvolání tak míří absolutně mimo. To zde také už několikrát zaznělo. Požadavek na nezávislost a nestrannost člena rady se vztahuje výhradně k činnostem, které rada vykonává. A opět tady můžu zmínit to členství předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - v politické straně. To je pro vás menší nezávislost a nestrannost? My to tady neposuzujeme totiž jako obecně, ale pouze ke vztahu výkonu funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Dle mého názoru může být důvod pro odvolání člena rady z funkce jenom jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost a nestrannost člena rady v případech, kdy rozhoduje o věcech, které jsou této radě svěřeny. Tedy nezávislý člen rady je takový člen, jehož jednání nepodléhá pokynům jiného subjektu. Nestranný člen rady je pak člen, který nerozhoduje ve prospěch rady. Já jsem v tomto případě hodně zklamaný, protože Daniel Köppl je velký odborník na média, který rozhodně do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání patří. Jeho životopis tomu samozřejmě nasvědčuje. A nejen proto ale by dnes nemělo dojít k jeho odvolání. A prosím, neudělejme nebo neházejme tímto jeho případným odvoláním, neohrožujme nezávislost celé velké rady jako celku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkný večer. Než budeme pokračovat, přečtu omluvu: dnes od 19.45 z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Válková.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem o tom přesvědčen, proto o tom mluvíme, a tak to velmi rád zopakuji. Ano, pan magistr Daniel Köppl je slušný člověk a vynikající profesionál a odborník. Byl zároveň šéfredaktorem časopisu Marketing & Media, to je další novodobá ikona v této branži. Důvodem odchodu z vydavatelství byly rozdílné názory na další vývoj titulů. V letech 2013 až 2020 pak pracoval pro mediální společnost a vydavatelství Empresa Media. Prezidentskou kampaň však nevedlo hnutí ANO 2011, ale pan poslanec Andrej Babiš. Jakékoliv mé vystoupení tak musí být vykládáno v kontextu, ve kterém bylo učiněno, a nelze mi podsouvat úmysly, které jsem nijak neprojevil." Nelze mi podsouvat úmysly, které jsem nijak neprojevil. Je znovu potřeba zdůraznit, že členství v politické straně členům rady zakázáno není, takže je přípustné, aby se člen rady s určitou politickou stranou či hnutím identifikoval prostřednictvím svého členství v ní. Nesmí to však mít vliv na nestrannost a nezávislost člena rady. "Já nejsem členem hnutí ANO 2011" - všimněte si, není členem hnutí ANO 2011 - "tedy moje vazba je významně slabší, než by dle zákona i být mohla. V návrhu se netvrdí žádný případ žádného rozhodnutí rady nebo mého jiného postupu při výkonu funkce člena rady, ve kterém by se měla tvrzená či spíše předpokládaná závislost a zaujatost projevit, žádná se totiž nikdy neprojevila. Ani výkon výdělečné činnosti není s členstvím v radě neslučitelný, pokud mi nebrání v řádném výkonu mé funkce člena rady.
Děkuji za slovo. b) svou aktivní účastí ve volební kampani a na předvolebních mítincích kandidáta hnutí ANO na funkci prezidenta republiky Andreje Babiše; Děkuji vám za vaši pozornost.
Děkuji, pane poslanče, a nyní otevírám všeobecnou rozpravu.
Co vlastně spustilo projednávání toho, že pan radní Daniel Köppl není nestranný, je v jasném střetu zájmů a nemůže dohlížet například na vyváženost volebních vysílání různých televizí? Spustila to reportáž z volebního štábu Andreje Babiše. Na volebním štábu Andreje Babiše mluvil pan Köppl jako člen marketingového týmu Andreje Babiše čili prezidentského kandidáta, který byl nominován skrze podpisy poslanců hnutí ANO, čili to byl stranický kandidát, a pan Köppl třeba doporučoval volbu Andreje Babiše slovy: "Lidé by ho měli volit, a to si myslím, že je ten hlavní důvod, protože pomáhá lidem." Z toho důvodu Poslanecká sněmovna může člena rady odvolat, pokud jeho jednání buď narušuje důstojnost fungování rady, nebo její nezávislost, nebo nestrannost zpochybňuje. Zmíněné vystoupení v České televizi samozřejmě není jediná věc. Proběhly finanční platby nebo přinejmenším jedna dohledaná finanční platba na volební kampaň do Senátu, opět to byla spolupráce s hnutím ANO, jsou další spolupráce s dalšími osobami z hnutí ANO. Stejně tak projednává analýzy předvolebního a volebního vysílání České televize a dalších televizí, a co je důležité, má dohlížet nad objektivitou a vyvážeností.
Já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků je mezinárodní úmluva přijatá Mezinárodní námořní organizací IMO a jedná se o jednu z nejdůležitějších mezinárodních námořních úmluv týkajících se výcviku námořníků. Česká republika ratifikovala tuto mezinárodní úmluvu a vyhlásila ji ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky. Na některé rezoluce reagovala rovněž úprava Evropské unie. Návrh je předkládán vládou Parlamentu České republiky bez rozporu. Děkuji moc za pozornost a za podporu této úmluvy.
Já vám děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ondřej Lochman. Já jsem zaznamenal tento návrh. Poprosím pana poslance Michaela Rataje, aby se ujal slova jako zpravodaj.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, jak už řekl můj předřečník, pan ministr Kupka, která byla přijata Mezinárodní námořní organizací, sjednocuje podobu minimálních norem výcviku, vystavování průkazů způsobilosti námořníků a také normy výkonu strážní služby na lodích. Velmi stručně už jen zhodnotím, co bude přijetí předkládaných změnových rezoluci k úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků pro Českou republiku znamenat. Je to nezbytné samozřejmě z důvodu naplnění závazků České republiky, které jí plynou z členství v Evropské unii. Tato změna má rovněž dopad na možnost uplatnění českých námořníků, držitelů průkazů způsobilosti vydaných Námořním úřadem České republiky, na mezinárodním trhu práce. Provádění úmluvy nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu a v neposlední řadě schválení a souhlas s ratifikací předkládaných změnových rezolucí k úmluvě si nevyžádá aktuálně žádné další legislativní změny v oblasti vnitrostátního práva. Myslím si, že zhruba to nejdůležitější jsem v kostce řekl.
Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji přihlášku pana poslance Michala Ratiborského.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu ANO. My tento vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky ke schválení a k vyslovení souhlasu s ratifikací změnové rezoluce k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků 1978, ve znění změn z roku 2010, podporujeme, a to hned ze tří důvodů. Důvodem prvním je námořní bezpečnost. ČR je členským státem Mezinárodní námořní organizace i stranou Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků. Posádky námořních lodí jsou školeny v různých státech a podle odlišných systémů výuky a výcviku. Vzhledem k vývoji v oblasti námořní dopravy, zejména v oblasti technologií, bylo v průběhu let 2014 až 2021 přijato šest změnových rezolucí k úmluvě, které jsou nyní pro tematickou souvislost a věcnou provázanost předkládány společně ke schválení, a to včetně jedné opravy administrativní chyby v anglickém znění změnové rezoluce. Změnové rezoluce MSC 396 a 397 zavádějí požadavky na nový typ výcviku členů posádek námořních lodí používajících k pohonu nebo přepravujících paliva s nízkým bodem vzplanutí. Tato paliva představují značné zvýšení požárního rizika na těchto lodích v případě nesprávných technologických postupů v provozu lodních strojoven nebo při zásobování těmito palivy ze strany posádky, a proto je potřebné specializované proškolení členů posádky. Změnové rezoluce MSC 416 a MSC 417 zavádějí požadavky na nový typ výcviku členů posádek námořních lodí plavících se v polárních vodách. Na mezinárodní úpravu norem výcviku členů posádek lodí navazuje totiž i evropská právní úprava. Přijetí předkládaných změnových rezolucí je tedy nezbytné i z důvodu naplnění závazků České republiky, které jí plynou z členství v Evropské unii. A důvodem třetím je pozitivní dopad na české námořníky.
Já vám děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení, a eviduji faktickou poznámku pana poslance Janulíka.
Obsahem první části návrhu je změna živnostenského zákona, respektive jeho příloh. Důvodem je nové vymezení živnosti v oblasti veřejných dražeb. Jak již bylo řečeno, pro veřejné dražby na návrh vlastníka budou nově platit jednodušším a to je důležité, méně administrativně náročná pravidla. Nucené dražby i nadále zůstanou v nejpřísnějším režimu, tedy koncese. Další části návrhu pak už obsahují pouze drobné změny daňových předpisů, které jsou potřeba z důvodu nového pojetí veřejné dražby jako zvláštního způsobu uzavření smlouvy. Ve vztahu k veřejným dražbám cenných papírů se navrhuje novelizace ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní přejdu k usnesení výboru: "Po vyjádření náměstka ministra pro místní rozvoj Jana Fluxy, zpravodajky poslankyně Zuzany Ožanové a po rozpravě ústavně-právní výbor Tolik k usnesení.
Děkuji, paní zpravodajko, a já otevírám obecnou rozpravu, do které jste přihlášena vy, tak vás poprosím, abyste se rovnou ujala slova v rámci obecné rozpravy.
Děkuji. Je vhodné, aby i odkazy byly správně.
Podívám se do sálu, zase někdo nehlásí z místa? Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Do podrobné rozpravy se hlásí paní poslankyně Ožanová. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že zájem o závěrečná slova není. Tím jsme vyčerpali tento tisk a já končím druhé čtení tohoto návrhu.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o důležitou novelu zákona, která míří ke zvýšení bezpečnosti provozu na českých silnicích. Zároveň přinášíme zvýšení pokut a nastavení nejenom horní hranice, ale i spodní hranice tak, jak to bývá obvyklé ve světě. Sledujeme zároveň co největší tlak na rozhodování na místě, i proto se měnil postup v případě některých přestupků, které nově je právě možné řešit pokutou na místě, což má samozřejmě nejvýznamnější efekt. Sledujeme také to, aby se nově do toho předpisu dostaly prvky, které jsou více preventivní. Víme dobře ze statistik, že tato skupina představuje nejrizikovější skupinu řidičů. Co se týče jednání hospodářského výboru, který projednával novelu zákona před druhým čtením, přijal k návrhu zákona hned několik pozměňovacích návrhů.
To hlasováno bylo, mohla se vyjádřit hlasováním o námitce, že je proti takovému postupu, to je její plné právo, a pak se jde dále k hlasování podle jeho výsledku. Námitka přijata byla většinou. Já myslím, že tím se to všechno vysvětlilo, že námitka hlasována byla.
Já jenom, paní předsedkyně, dejte procedurální návrh nebo případně nějaký návrh, abych mohl dát hlasovat.
Já si myslím, že jestli pan předseda Michálek hlasoval proti nebo se zdržel, je úplně jedno, nemá to vůbec žádný vliv na výsledek toho hlasování, a každý z nás - tedy i on - si odpovídá za míru trapnosti, kterou tady předvádí.
Můj další postup bude následující. Dám hlasovat znovu o usnesení. Pro pořádek říkám - jestliže na sjetině výsledek neodpovídá vůli poslance - a je úplně jedno, jestli se zdržel nebo byl proti, ale neodpovídá to jeho vůli - má právo zpochybnit hlasování, a není to jedno. Kdo je proti? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.
Já jsem mačkal na hlasovací zařízení a ono se mi tam nic nerozsvítilo - a byl jsem přihlášen. Takže jsem nemohl projevit svoji vůli.
Chci se zeptat: chcete, aby byla prověřena funkčnost hlasovacího zařízení, nebo pouze zpochybňujete hlasování? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zpochybnění hlasování? Kdo je proti? Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.